Ministryně Stehlíková slibuje, že osud památníku vyřeší do konce volebního období. Evropský parlament kritizuje Česko za situaci kolem vepřína. Europoslanci vyzývají Evropskou komisi a další úřady, aby udělaly vše pro jeho odstranění. Někteří čeští europoslanci se staví proti této rezoluci. Výbor pro odškodnění romského holokaustu chce nový památník v Letech vybudovat na vlastní náklady. Po letitých zkušenostech manipulace bez nás už nehodláme nikomu dovolit, aby do podoby budoucího památníku mluvil, řekl předseda výboru Čeněk Růžička. Památník se nebuduje. Tady máme i rozhovor s panem Kalouskem, jak to bude řešit. Osmnáct a půl roku o tom mluvíte. Teď je příležitost. Já bych chtěl jen znovu zopakovat, že já jsem ministr financí a mám na starosti peníze a mám problém, že tady dvě fyzické osoby si nakoupily byty v Kovářské ulici ve Varnsdorfu, že dostávají peníze přímo ze státu, že jsou zneužívány sociální dávky, že stát jim nic neudělal, a proto jsem byl ve Varnsdorfu. A vznikla z toho aféra, kterou samozřejmě je potřeba využít. A hlavně jsem interpretoval stanovisko majitele firmy, který má 82 let a který o tom mluvil. A nemluvil jsem o tom, že bych nějakým způsobem zpochybňoval holokaust. A dneska už je to jasné, dneska už každý říká, jak jsem se vyjádřil. Včera na vládě to bylo odtajněno.
Nyní s přednostním právem pan předseda Hamáček.
Dámy a pánové, dobrý den. Když jsem četl ten jeho výrok, a on nepopřel, že ten výrok padl, tak jsem se zděsil, protože jsem si nedokázal představit, že člen vlády České republiky je schopen něco takového říct.
Děkuji. Vzhledem k tomu, že vystoupil pan ministr, je rozprava otevřena.
Já jsem pro to nehlasoval. Vždycky řeknete takový kus pravdy. Předkládá to vláda, vy jste tady za vládu, tak se prosím nevymlouvejte na Poslaneckou sněmovnu. Vy už chcete za 30 dnů mít druhé čtení. A tam nebyl čas na to, abychom si vyjasnili, debatovali a případně to udělali znovu. A zapomínáte říct, že jste to už jednou pokazili, že se vám to úplně nepovedlo. Nikomu nevadil. Ještě k tomu bez obsluhy. Vzpomeňte si. Tam byla revolta. Já jsem to sice myslel dobře, ale nakonec to dopadlo jako vždycky. Ale když to říká reprezentant tradiční politické strany jako pan předseda Faltýnek... On říká "ty tradiční politické strany nám křivdí"! a zapomíná, že 18 let byl členem té tradiční politické strany. Tak mu to nedělejte. My jsme mu nic neudělali. My jsme s ním možná vládli v koalici v Prostějově, jestli se nepletu, a najednou jsme my taky ti zlí, kteří jemu a jeho stranickým kolegům... Pusťte si tu dnešní tiskovku. Nepodporujte zkrácení lhůty na 30 dnů, není to důstojné Poslanecké sněmovny. Nechte nám 60 dnů a pak si hlasujte, jak vám vaše svědomí dovolí a co vám vaše svědomí umožní.
Nyní tedy pan zpravodaj přihlášený do rozpravy.
Děkuji.
Nikoho dalšího nevidím. Není tomu tak. Nyní přistoupíme k hlasování. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro návrh 133, proti nikdo.
Konec anonymních kampaní, ať už pozitivních, negativních, nebo urážlivých. Vždycky tam bude rovnítko zadavatel volební kampaně, bude tam nějaký autor. Buď tam bude politická strana, nebo tam bude třetí osoba, o které se ví. Nikdo jiný to nesmí udělat pod pohrůžkou pokuty. O to šlo hlavně v tom návrhu. Opravdu nebylo cílem regulovat, ale pouze ukázat na světle a zamezit anonymním dalším volebním reklamám, volebním kampaním. To ukáže až čas. Poslední věta. Chápu, že to může vyvolávat někdy v praxi problém, ale musíme snad všichni předpokládat, že zafunguje nějaká kvalita toho úřadu a zdravý rozum.
Nyní prosím s přednostním právem pana ministra Dienstbiera.
To si myslím, že je v pořádku. Mohou tady být i subjekty, které nechtějí podporovat vyloženě nějakou stranu nebo vést kampaň proti ní, ale chtějí se vyjádřit nebo okomentovat postoje stran k nějakému konkrétnímu problému, a zcela jim to zakazovat asi není úplně v pořádku. V takovém případě ovšem není přijatelné, aby se kampaň takových subjektů, které vedou kampaň pro nebo proti nějaké straně bez dohody s ní, započítávala do jejího limitu. To by samozřejmě bylo zcela nesmyslné, protože by šlo účelově zlikvidovat kampaň té které strany, protože cíleně by se jí mohl vlastně zrušit ten limit. Já bych to přirovnal k právu hospodářské soutěže. To není chyba zákona, to je v zásadě obecný právní režim. A stejně tak to bude fungovat v tomto případě. Pokud někdo povede bez dohody s politickou stranou kampaň, tak se to nezapočítává. Pokud se prokáže, že ve skutečnosti je tam dohoda s tou stranou a že to je obcházení zákona tímto způsobem, tak samozřejmě přijde sankce. A možná poslední poznámka. Říkal jsem to myslím i v Senátu. Tato právní úprava není vyčerpávající úpravou financování volebních kampaní jednou provždy. Také třeba proto, že se objevují nové způsoby vedení kampaně, nové způsoby financování a je na to potřeba reagovat.
Děkuji. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Fiedlera. Prosím ho tímto k mikrofonu, poté přednostní právo pan ministr Chovanec a poté řádná přihláška pana poslance Bendy. Prosím, máte slovo.
Děkuji. A tady je ten háček! Kdy se mu to prokáže? Až bude po volbách? Naopak, já to velmi podporuji, ale začínám být čím dál více na pochybách o tom, jestli to, o čem tady debatujeme, je opravdu tak detailně promyšleno, a naopak to ve mně vyvolává spíše další, nové a nové otazníky. Jak dlouho to budeme posuzovat, jestli to bylo, nebo nebylo domluveno? Kdo to bude posuzovat? Jaké bude právo odvolání? Lhůta na odvolání? Je to velmi, velmi nejasné.
Děkuji. Nyní prosím s přednostním právem pana ministra vnitra.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem se asi předtím špatně vyjádřil. To znamená, ten, kdo chce podpořit politický subjekt, se musí nejprve zaregistrovat. Pokuta je natolik citelná, aby si to ta třetí osoba rozmyslela.
Děkuji.
Já nevím, kdo z vás ví, co v tom zákoně je v tuto chvíli za text. Já si tím sám nejsem jist. A moc by mě zajímalo, jestli to ve skutečnosti ví pan ministr, co regulujeme a co neregulujeme. Neprobudili se senátoři, nebo aspoň jsem neměl pocit, že se probudili senátoři.
Odpoledne projednáme bod 260, což jsou Ústní interpelace. Ještě než dám slovo předsedovi poslaneckého klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi, přečtu omluvy. Pan poslanec Marek Ženíšek se omlouvá dnes z osobních důvodů. Pan poslanec Bohuslav Chalupa se omlouvá dnes z pracovních důvodů. Pan poslanec Martin Sedlář se omlouvá dnes mezi 11.30 a 18. hodinou z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Farský se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá dnes od 9.00 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Josef Zahradníček se omlouvá dnes na celý jednací den z osobních důvodů. Pan ministr Marian Jurečka se omlouvá z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Jana Lorencová se omlouvá - už ne, už je přítomna. A nyní předávám slovo předsedovi poslaneckého klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi.
Děkuji za slovo. Zítra máme poslední jednací den této schůze Poslanecké sněmovny.
Pan předseda Černoch.
Dobrý den, dámy a pánové. Bod, který byl zařazen na úterý, ale nedostalo se na něj. Tak bych požádal jménem klubu Úsvit a KSČM o zařazení na zítřek.
Proto se tady zcela výjimečně jako opoziční poslanec přimlouvám za návrhy, které zde přednesl předseda vládního koaličního klubu.
Chápu to dobře, pane předsedo, že nic nenavrhujete, jenom radostně voláte k našim zemědělcům.
Není to tak, pane předsedající. Já jsem tady potvrzoval, že klub KSČM spolu s klubem Úsvit stojí o to, aby se projednala otázka OKD a dalších záležitostí, které tam jsou v tom bodu. Čili jsem se připojoval k tomu, co zde jménem našich dvou klubů řekl pan kolega Černoch.
Ano, děkuji za tuto informaci.
My jsme včera projednávali 256 a 258 ve společné rozpravě, ale před hlasováním se měla ta rozprava ukončit a pak jsme měli projednat jeden bod a potom druhý bod. Jinak ho máme rozjednaný a pořád otevřený.
Ještě někdo další k programu schůze? Zvlášť. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Vážené dámy, vážení pánové, předkládaný materiál informuje o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO Joint Enterprise v Kosovské republice. Hlavním úkolem operace je přispívat k vytváření a udržování bezpečného prostředí, podporovat pokračující mírový proces a demokratický vývoj v zemi, podporovat misi OSN a misi Evropské unie v oblasti působící. Jejich úkolem bylo podílet se na zajištění spojení jednotek jak v prostoru působení, tak i mezi velitelstvím operace a nadřízenými aliančními velitelstvími. Financování působení příslušníků DCM v Kosovské republice je pokryto z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.
Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji panu zpravodaji. Nemám do ní žádnou přihlášku. Není tomu tak ani od pana ministra, ani od pana zpravodaje. Nemám žádnou přihlášku. Jenom konstatuji, že potřebuji odkaz na usnesení, tak jak to pan zpravodaj řekl, abychom o něm mohli hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Jde o bod 224, ten jsem ukončil. Ještě předtím ale budu konstatovat omluvy. Pan kolega Velebný z dnešního odpoledního jednání. Zároveň požádám pana zpravodaje, tentokrát Karla Černého, aby se připravil.
Děkuji, pane předsedající.
Uděluji slovo panu zpravodaji Karlu Černému, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Požádám pana zpravodaje, aby konstatoval usnesení, a budeme hlasovat.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Usnesení bylo schváleno.
Prosím, pane předsedo.
Všichni jsme tady společně bez nějakého problému odhlasovali zařazení bodu na středu, první bod, který se týkal možnosti umisťování sítí pod silnice prvních a nižších tříd, technických sítí. Tak jak se mohlo stát, když to byl první pevně zařazený bod, a rozhodně souhlasíte s tím, že se tak stalo, že tam najednou přeskočil nějaký nevýznamný zákon o střetu zájmů? Tak já nevím, jestli máte někdo krátkou paměť.
Děkuji.
Ano, děkuji panu předsedovi. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Černocha, který navrhl, abychom za bod 69, pevně zařazený, navrhli bod 253, což je informace vlády o OKD. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Návrh nebyl přijat.
Černá Hora se vydala na euroatlantickou cestu v roce 2006, kdy se připojila k programu Partnerství pro mír. Je to politika zakotvená v článku 10 Severoatlantické smlouvy.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Přeji ještě jednou hezký den. Jsem rád, že jsme sledováni mladými studenti a zájemci o práci Poslanecké sněmovny. Je to jedna ze základních škol v Pardubicích, tak jí posílám osobní pozdrav.
Přestože máte poměrně silný hlas, je tady zase velký hluk. Pokračujte.
A já děkuji za zjednání pořádku. Ale bohužel buďme rádi, že aspoň takto tu věc stihneme vypořádat. A jedna z mých otázek mířila na poměrně dramatický nárůst personálních nákladů. I to bylo tehdy zástupci Rady Českého rozhlasu a managementem obhájeno a vysvětleno, že k těm nákladům dochází z důvodu programových změn. Připomenu také to, že na výboru byla poměrně vzrušená debata v tom smyslu, že během projednávání této staré zprávy za rok 2014 docházelo v rozhlase k turbulentním změnám. Byl to loňský podzim, kdy zhruba týden před tímto výborem odstoupil generální ředitel Peter Duhan, a my jsme na výboru nemohli jinak než i na toto se ptát. Nakonec jsme se shodli, tehdejší náměstek ředitele pro program a vysílání René Zavoral odpověděl poslancům na dotazy ohledně restrukturalizace a personálních nákladů, a dále už jsme se tedy ve výboru věnovali této zprávě. Tolik teď mé úvodní vystoupení. Snad zmíním ještě jednu věc, pokud se o média a jejich zprávy zajímáte.
Pokud se nikdo nehlásí, nebudeme se zabývat závěrečnými slovy, přistoupíme k rozpravě.
Návrh na usnesení je standardní. Volební výbor doporučuje
Ještě před hlasováním vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Návrh byl schválen. Předloženou zprávu projednal volební výbor.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu a požádám paní zpravodajku, aby jenom zopakovala návrh na usnesení. Prosím. Děkuji vám. Pan ministr obrany je připraven. Už ho vidím. Už vidím kolegu Černého. On byl připraven jistě.
Návrh byl přijat.